Já za to budu velmi ráda, protože je to státní nástroj a jakýkoliv ministr pro místní rozvoj tady bude před vámi stát a hájit ho. Ten nástroj stát potáhne dál. Takže pokud i tímto můžu oslovit vás jako zastupitele nebo radní nebo samozřejmě členy rad různých krajů, budu za to velice ráda.
Pan předseda vlády Bohuslav Sobotka je řádně omluven na dnešním jednání. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali odpovědi na písemné interpelace na ministry vlády České republiky, se kterými nevyslovili poslanci, poslankyně souhlas.
Vážené kolegyně a kolegové, připomínám, že na dnešní jednání od 11 hodin máme již pevně zařazené body.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Tedy nikoliv dnešního. Jedna věc. To jsme absolvovali. Vzhledem k tomu, jaká na tom je shoda a jak probíhalo rychlé jednání v prvním čtení, tak nepředpokládám, že by ten bod trval déle než několik málo minut. To je jeden můj návrh. Díval jsem se také na stenozáznam, jak probíhalo projednávání v prvním a ve druhém čtení. Navrhuji tedy, abychom je pevně zařadili za bod, který tam teď je jako první pevně zařazený, pokud by prošel ten můj první návrh, tak by to tedy byl jako třetí bod po novele státního rozpočtu a po návrhu kolegy Kaňkovského a dalších. Tam jenom si vám dovolím sdělit, že v prvním a ve druhém čtení nevystoupil žádný poslanec v obecné rozpravě, tak předpokládám, že tomu tak bude i v tom třetím čtení. Takže také velmi časově nenáročný bod a ten bych navrhl zařadit zítra jako poslední pevně zařazený. Tedy po všech již pevně zařazených bodech zítra.
Já vám děkuji. Táži se, kdo další se hlásí.
Dobrý den.
Já tomu rozumím. Já jenom bohužel jsem musel navrhnout to zařazení tak, jak jsem navrhl, z důvodu časové zaneprázdněnosti ministra zdravotnictví. A obávám se, že pokud bychom schválili protinávrh kolegy Stanjury, tak by se to projednávání dostalo na čas, kdy pan ministr nebude moci být přítomen ve Sněmovně z pracovních důvodů. Tak bych přece jen si vás dovolil požádat o podporu toho mého návrhu.
Dobře, děkuji.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
Žádné návrhy nevidím. Budu přednášet ten návrh. Poprosím vás, pane kolego, o pozornost, kdybych náhodou je neměl přesně poznamenány. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. A dále zde je třetí návrh a to je, aby bod číslo 98, sněmovní tisk 1014, byl zařazen zítra po pevně zařazených bodech. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Samozřejmě to právo je trošičku jiné, ale tyto instrumenty mají poměrně propracované, takže proč si nevzít nějakým způsobem příklad od nich, protože máme s nimi i historickou vazbu. Já se tady tedy zeptám, co nám přesně hrozí, když ta směrnice bude porušena. Co nám hrozí za porušení té směrnice Evropské unie? Prostě jednou nám hrozí zastavení čerpání dotací z Evropské unie. Posléze nám říkají: a oni sem přijedou na kontrolu a něco nám zakážou. Pak nás poženou k soudu, zahájí s námi nějaké správní řízení a další věci. Mě opravdu zajímá, co nám přesně hrozí za to, že porušíme směrnici Evropské unie. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče.
Já myslím, že veřejným zájmem je to, abychom měli dostatek co nejlevnější a co nejčistší energie. Divíte se, že to slyšíte ode mne? Já myslím, že to tak je, je to veřejný zájem. Ale když někdo říká A, tak musí říkat také B. Chceme tady více obnovitelných zdrojů? Chceme, také jsme se k tomu zavázali. Chceme tady diverzifikaci výroby elektrické energie či jiných zdrojů? Tak to je to A. Ovšem B je to, že takové záměry, na kterých se tady asi shodneme, vyžadují investice do jiných projektů, tedy do distribučních sítí, do vysokonapěťových, do distribučních sítí, do modernizace, do chytrého řízení těchto sítí atd. Tedy kdo si přeje modernizaci energetiky, tak podle mého názoru je připraven podpořit sněmovní verzi.
Já tomu nerozumím, dámy a pánové. My máme nějaký správní řád, podle kterého se jedná na správních úřadech, a ten připouští pouze jedno odvolání. Děkuji za pozornost.
Dovolte, abych ještě navázal na kolegu Urbana vaším prostřednictvím. Já jsem původním vzděláním elektrotechnik, tak určitě zcela jistě chci modernizaci právě energetické infrastruktury. Samozřejmě produkuje se radioaktivní odpad nebo nějakým způsobem existuje formální nebezpečí, nějaké riziko. To je teorie ze sociologie - společnost rizika. Samozřejmě může se stát, že dojde k nějaké havárii, ať to byl Černobyl, nebo Fukušima. Jak dlouho to bude trvat? Tak potom budou mít po životnosti - a co poté? Co se bude dít? To tady budeme jaksi chytat slunce?
Prosím.
Nikoho asi nepřekvapí, že já nebudu hlasovat ani pro jednu z těch variant. Podobně jako jsem hlasoval při třetím hlasování v Poslanecké sněmovně, tak ani teď nepodpořím ani jednu z těch variant. Má to prostý důvod. Já jsem poměrně dlouho působil ve veřejné správě, pracoval jsem se stavebním zákonem, se správním řádem, se zákonem o ochraně přírody a krajiny, přicházel jsem s těmito zákony do kontaktu. Je to nekvalitní nebo ne úplně dokonalá veřejná správa. A samozřejmě je to poměrně komplikovaný proces, to samotné povolování. To jsem očekával, že ta novela nějakým způsobem zjednoduší a změní. Bohužel, tak jak to čtu já, možná nemám pravdu, nevím, ale tak jak to čtu já, tak tam žádné výrazné zjednodušení není. Já tam to urychlení nevidím. Když to porovnám například s novelou EIA, kterou jsme tady přijali na poslední schůzi, tak ta ty zásadní velké stavby urychluje mnohem více. Co já vidím jako hlavní negativa v té novele, je to, že poměrně zkomplikovává celý ten proces, mísí některé nesmísitelné procesy, například EIA se správním řízením. To je určitý rozpor a mě to tedy skutečně udivuje.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Stejně jako při předešlých projednáváních programu schůze navrhuji i dnes to samé. Dovoluji si tedy zařadit tyto tři body, a to na dnešek po zákonech vrácených Senátem, všechny tři. Prosím, aby se hlasovalo odděleně.
Děkuji. Vláda již rok úspěšně ignoruje existenční problém několika tisíc lidí bydlících na pražském sídlišti Písnice, který nyní hrozí přerůst v kauzu podobnou OKD a RPG Byty. Již několikrát jsem interpelovala v této věci jak ministra financí, tak premiéra. Stejně tak pan poslanec Koubek, který je starostou dané městské části. Zástupci iniciativy jednali s magistrátem bezvýsledně. Problémem se v dubnu zabýval sněmovní výbor pro sociální politiku, který svým usnesením vyzval ministra financí, aby zvážil připojení se k určovací žalobě nájemníků. Zároveň slíbil, že se osobně bude o průběh vyřízení jejich žádosti zajímat. Namísto toho si s Ministerstvem financí a pražským magistrátem přehazují horký písnický brambor a obyvatelé je nezajímají. Vzhledem k nastavení veřejné soutěže musel ministr financí i premiér vědět, že šlo o velmi průhledný formální manévr, jenž měl zavřít ústa nepohodlným potížistům z řad bouřících se nájemníků i některých médií. Již nyní přicházejí nájemníkům na dobu určitou návrhy nových nájemních smluv obsahujících zvýšení nájmu o tisíce korun. Totéž očekávají v brzké době nájemníci se smlouvami na dobu neurčitou. Vláda se zaklíná zájmy soukromých akcionářů. Při svém zastrašování zneužívá toho, že většina nájemníků na sídlišti je důchodového věku a že si nemůže dovolit velmi drahé právníky, jako má CIB. O jakou firmu se vlastně jedná? Ve výpisu z obchodního rejstříku této společnosti je jako jediný akcionář uvedena společnost Imfc Management, která sice stála jen při založení společnosti, ale která současně figuruje v nechvalně známých Panama Papers. Svoji vlastnickou strukturu dokládá odkazem na média s tím, že majiteli jsou Alois Přibyl a Pavel Španko. Z výpisů z obchodních rejstříků českého a holandského to však nevyplývá. Pan Španko je uveden jako jednatel v CIB Rent Písnice a pan Přibyl jako ředitel holandské CIB Group. Vlastnická struktura je tedy velmi nejasná.
Dále zde máme návrh pana poslance Opálky, který navrhuje zařadit sněmovní tisk 392 na pořad jednání do bloku prvních čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 26, přihlášeno 165, pro 150, proti nikdo. Kdo je proti návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorek a senátorů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Než přistoupíme k projednání dalšího bodu, přečtu omluvu. A nyní, než přistoupíme k dalším bodu, předávám řízení schůze.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Přejdeme k prvnímu bodu našeho programu a tím je Vítám mezi námi pana senátora Václava Lásku. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil nejprve - promiňte, pane senátore - nejprve pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Jak už bylo řečeno paní ministryní, mezi nejzávažnější bod přijatý Senátem patří vypuštění speciálních pravidel pro přezkum závazných stanovisek. Přezkum by byl umožněn pouze v rámci odvolacího řízení ve lhůtě jednoho roku od vydání stanoviska, tedy ve lhůtě, kterou by nebylo možné reálně velmi často vůbec využít. Návrh by znamenal zásadní omezení ochrany zákonnosti a veřejného zájmu. Současně popírá ten smysl závazných stanovisek a může zatížit nezákonností na něj navázané rozhodnutí. Povolovací proces by se tím nejen zkomplikoval, ale fakticky také prodlužoval, což je v rozporu s cílem návrhu novely. Jak už bylo řečeno také paní ministryní, je tu obava, že by to mohlo být i v rozporu se směrnicí Evropské unie. Nahradili jsme ji novelou správního řádu přímou, ve které se přesně stanovuje, jaké mají být lhůty pro přezkumná řízení. A to je přesně to, co prodlužovalo ta správní řízení stavební, na která jsme si stěžovali, to znamená, že nám vlastně velmi dlouho trvá stavební řízení a následující přezkumné řízení. Takže jsme v duchu a k nápravě toho, aby nebyla nějaká nezákonnost nebo pochybnosti, přijali tyto pozměňovací návrhy. Tedy zůstává to ve znění, které přijala Poslanecká sněmovna. Nicméně zákon mění zcela postup při schvalování a povolování staveb. Do dnešního dne od roku 1990 je to tak, že pokud nejsou vyřešeny vlastnické vztahy, není možné vydat ani povolení ke stavbě, ani územní souhlas, ani ohlášení. S jedinou výjimkou. Nemusí být předloženy souhlasy těch, které je možné podle zákona, podle účelu zákona vyvlastnit. Dobrá, to lze také pochopit. Tak to jenom pro doplnění té informace. Jsou tam ještě samozřejmě věci, které se týkají legislativně technických úprav, které jsme našli. Při projednávání předloženého věcně a procesně náročného návrhu novely byl Senát veden snahou, aby rozsah jím navržených změn byl nezbytný zejména z hlediska obecných právních zásad a v souladu s cíli navrhované novely. Současně je nutné konstatovat, že pro množství navržených ustanovení a jejich správnou aplikaci v praxi budou žádoucí výklady předkladatele.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - já vám děkuji, paní senátorko, a přeji pěkné odpoledne. Přečtu omluvu. Dnes od 17 do 19.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský. A dále vystoupí v rozpravě poslanci, kteří jsou řádně přihlášeni do rozpravy. Nejprve požádám o vystoupení pana poslance Robina Böhnische, poté pan poslanec Jan Klán a další v pořadí. Prosím, pane poslanče.
Vážené dámy, vážení pánové, paní senátorko, v Mexiku se po fotbalovém utkání říká: Hráli jsme to nejlíp, ale prohráli jsme jako vždycky. A abych citoval někoho možná z politiky, někoho nám bližšího, tak bych ocitoval Viktora Stěpanoviče Černomyrdina, který říkal: Snažili jsme se udělat to nejlíp, ale dopadlo to jako vždycky. Potíž je, že než zákon doputoval do Senátu a než nám doputoval zpátky, prošel takovým procesem, že už to není ten původní stavební zákon, jaký byl na začátku. Jsem velmi přesvědčen o tom, že ve finále se tak nestane, pokud takovýhle zákon v tomhle znění schválíme. Paní senátorka připomněla celou řadu věcí, kterou se zabýval Senát.
Jenom upozorňuji, že tam byla řada podle nás zcela podivných specializačních pozic, které jsme snížili výrazně. Ministerstvo v průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně tedy věnovalo velkou pozornost všem podnětům a návrhům, které jsme obdrželi ze strany odborných asociací, škol, učitelů či ředitelů, ale také ze strany poslanců či senátorů. Ministerstvo opakovaně ještě před nástupem - před rokem 2015, před nástupem našeho vedení - opakovaně představovalo kariérní řád v rámci tzv. kulatých stolů nebo, a to zcela pravidelně, na různých výjezdech za účasti ředitelů škol, učitelů i odborníků na školství. Kariérní řád byl rovněž opakovaně projednáván a komunikován se školskými odbory a s představiteli učitelských fakult. Na závěr bych ještě rád připomněl, že v rámci projednávání návrhu zákona na výjezdním zasedání ve Štiříně se debat účastnili jak poslanci a senátoři školských výborů, tak právě i zástupci odborné veřejnosti. Zúžení výčtu osob, které budou povinně vytvářet plány osobního profesního rozvoje, pouze na učitele. Prodloužení doby, na kterou se osobní plán rozvoje tvoří, až na dva roky. Rozšíření výčtu osob - a to je velmi důležité -, které jsou zahrnuty do kariérního systému, o učitele, kterým zákon již nyní dovoluje učit bez splnění požadavku formální odborné kvalifikace, kdy jde zejména o učitele odborné přípravy na středních odborných školách, na čtyři roky. Dále jsme zakotvili účast učitele třetího kariérního stupně na hodnocení učitele, který tak doplní roli školního inspektora. A konečně podpora flexibility příplatků pro uvádějícího učitele. Opět zde bude ponecháno rozhodnutí na řediteli školy, který je nejlépe schopen posoudit, která z uvedených variant odpovídá lépe potřebám školy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v případě schválení návrhu s pozměňovacími návrhy Senátu Parlamentu České republiky by došlo k výraznému navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, se kterými dosud nebylo kalkulováno a nejsou nijak pokryty. Žádám vás proto o podporu verze schválené Poslaneckou sněmovnou. Jde o nejvíce podporovaný návrh profesní podpory učitelů, který má na rozdíl od senátní verze garantované rozpočtové krytí, tvoří ucelený systém podpory zkušených i začínajících učitelů. Mimo jiné velká část ředitelů samozřejmě již nyní pracuje se začínajícími učiteli, definuje někoho, vyčleňuje někoho, kdo je jakýmsi uvádějícím učitelem, pouze s tím, že na něj nejsou žádné prostředky, jak tu práci ocenit. Domnívám se, že je jasné, že učitelské povolání je náročné svým významem často jen deklarovaným verbálně, pro budoucí generace naprosto zásadní. Máte nyní šanci poskytnout učitelům podporu i přes různé výtky a nedokonalosti, podporu, po které volají více než dvě desítky let.
Prosím, paní zpravodajko.
Dobrý podvečer, vážený pane ministře, pane předsedající, kolegyně a kolegové.

Poslední dva roky paní Columbová vyšla z pozadí a začalo se o ní diskutovat, a to nejenom v kuloárech Ministerstva školství, to nejen v kuloárech Poslanecké sněmovny, ale byl tento kariérní řád projednáván s odbornými asociacemi, byl projednáván s učiteli. Byly vyslyšeny a zapracovány jejich připomínky. Bylo toho odpracováno velice moc. Chtěla bych připomenout, vážení kolegové, že v této zemi se pedagogické činnosti věnuje zhruba 140 tisíc učitelů. Kde vyjadřovali svoje obavy?

To přece není pravda.

Ale nad vládou Senát nebdí. Vláda se odpovídá pouze Poslanecké sněmovně, nám. A myslím si, že takové obecné pravdy skoro nemá smysl tady říkat. Tady jde o nějaký věcný obsahový spor. Každá strana dává své argumenty a snaží se získat pro ty své argumenty většinu. Já to nijak nekritizuju, to je jenom fakt, který vychází z našeho ústavního pořádku. A máte pravdu.